Prosím.
Josef Mašín.
Nyní vystoupí paní poslankyně Bělohlávková.
Ona tady možná včera nebyla, takže to ji určitě omlouvá. Proč to zdůrazňuji? Možná vám to připadá drsné, mně také, protože si sama myslím, že je lepší, když to děťátko je odloženo do babyboxu bez toho, že zná svoji rodinnou historii, než aby skončilo někde v kontejneru. Jenomže ta statistika je také neúprosná. Bohužel, ty děti, které skončí v babyboxech, by s vysokou mírou pravděpodobnosti jejich maminky nezabily. Proč to říkám? Vzor mužství a ženství potřebuje každé dítě. Úplně stejně je to i naopak. Jejich vztah s otcem bývá často určujícím pro jejich partnerský život do budoucna. Takže děti opravdu rodinnou historii potřebují a potřebují ji nezkreslenou. Děkuji, pane předsedající.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 320, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 321, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 150, proti žádný.
Kolegyně, kolegové, děkuji vám za projednání tohoto bodu.
Vážené kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Vzhledem k tomu, že jsme měnili opět hlasovací čas, tak jste byli všichni odhlášeni, takže prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad. Prosím paní předsedkyni poslaneckého klubu ANO, paní poslankyni Alenu Schillerovou, aby se ujala slova.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych uvedla tento bod, a to následovně.
Otevírám všeobecnou rozpravu, do které je přihlášena... Dobře, takže se zeptám, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že zájem o závěrečná slova není, a přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se přihlásila paní předsedkyně Schillerová. Zeptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu tedy končím. Zeptám se na závěrečná slova, ale předpokládám, že ne. Ještě prosím chvilku, gonguji pro kolegy do předsálí, aby se dostavili k hlasování. A než zahájím hlasování, přečtu znovu usnesení, které tady bylo před chvilkou načteno: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 17 ze dne 23. listopadu 2021 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení." Návrh byl přijat. A jen upozorňuji, že tato změna bude v jednacím sále promítnuta od příští schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr dopravy, pan Martin Kupka, a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Ondřej Lochman. Je tomu tak.
Všechny mají kladné stanovisko.
Druhá, už jsem u toho začal, to je to nálepkování. Naproti tomu pak tady vystoupí pan poslanec Exner a řekne, že kdo je pro , tak je rusofil. Ne, to si myslím, že sem vůbec nepatří. Není to pro všechny, nejsou to všichni. Třetí poznámka - průzkumy veřejného mínění. Dost často se argumentuje, a chodí mi ty dotazy na mail a na sociálních sítích, že většina populace s tím souhlasí. Budeme se tedy řídit průzkumy? Tak v tom případě pojďme v této situaci snižovat daně, protože určitě většina, vy jste to řekl, by byla pro snížení daní. Já jsem tady v kampani dost často slyšel, že hnutí ANO se řídí průzkumy, a tudíž dělá populistickou politiku. Tak se chci zeptat těch, kteří to říkali, jestli to budou aplikovat teď sami na sebe v té chvíli. Jak si všímáte, já to neaplikuji na vás, ale prostě tady jenom upozorňuji na to, že se tady argumentuje průzkumem veřejného mínění. A teď ten obsah. Měl jsem připraven návrh, který tu srovnávací tabulku, která byla v důvodové zprávě, tak ji dorovnává tak, že se všechna ta práva narovnají - všechna. Tudíž narovnání těch práv. Já jsem zaznamenal, že se tady připravuje - možná, nevím - nějaký pozměňovací návrh, tak je klidně možné, že se tedy po třech letech zase dobereme k tomu, co jsem tady říkal už před těmi třemi lety. A mám pocit, že to říkal Milan Feranec nebo i někdo předtím, nevím, jestli Karel Haas, že tady by se mělo dívat na to, co chtějí ti lidé, a jít možná cestou třeba postupnou, než jít strategií všechno, nebo nic. To znamená, uvidíme, jak se to tady bude vyvíjet. Proto říkám, že mě mrzí, že tady není víc lidí v sále. Takže ono to prostě musíme zařadit do nějakého kontextu té doby, která vlastně dneska relativizuje úplně všechno. A dopředu férově říkám, že když to bude pak ve třetím čtení, tak to v této podobě nepodpořím.
Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Potůčková, připraví se paní poslankyně Fialová.
Děkuji. Patří k nim i výrazně katolické státy, jako je Španělsko, Portugalsko, ale také třeba Kolumbie, Brazílie a samozřejmě Irsko.
Děkuji za slovo. Ale o co mi tady jde. Mně jde o to, že ano, vy jste řekl, kolik jsou náklady, já to vím, já jsem v té oblasti pracovala hodně dlouho, já vím, kolik jsou náklady. Ale mně jde o to, že žádná obec, žádná obec, nejde na částku 1 200, protože jsem řekla, že je toto politikum. A chci vidět to tóčo, co nastane.
Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Děkuji paní poslankyni Mračkové Vildumetzové za zájem o to, jak bude hlasovat poslanecký klub hnutí Starostové a nezávislí - říkala, že to bude sledovat, možná tam bylo i slovo bedlivě. Nemusí to sledovat, může pak klidně opustit sál, já jí to řeknu dopředu. My tenhle návrh samozřejmě podpoříme, protože je logické a právě proto, že zastupujeme zájmy starostek a starostů a zastupujeme je tak, že slyšíme jejich potřeby, a potřeba navýšit tento limit vychází právě z potřeb starostek a starostů. A ještě jednou opakuji: My tady nikomu nedáváme žádnou povinnost. My nenutíme nikoho žádným konkrétním způsobem rozhodnout. Naopak nám vyhovuje subsidiární princip rozhodování, kdy dáváme širokou paletu možností, aby se právě mohla rozhodnout lokální zastupitelstva o tom, jak s takovým poplatkem naloží. My pouze zvyšujeme limit. Ještě jednou říkám, neposouvejme tu debatu kamkoli jinam. My nikomu nic nenařizujeme. A druhá věc.
Pan poslanec Tomáš Dubský, připraví se pan poslanec Okleštěk.
Takže jenom pro vás, za Sdružení místních samospráv s tím opravdu nemáme žádný problém.
Děkuji. Pan poslanec Okleštěk a poté pan poslanec Nacher.
Souhlasím s kolegyní Peštovou, proč? Takže budu hodně zvažovat, jestli to nepodpořit právě pro prospěch měst a obcí, protože ony už jiné zdroje mít nebudou.
Opravdu jsem nechtěl mluvit, vy jste mě vyprovokovali, protože mi to nedá. Nejdříve se dozvíme, že obce a města nevyužijí už dneska toho limitu 1 200 korun. To znamená, proč je tam ta vata? A to mě trochu implikuje, že k tomu to povede, protože jestli dneska se nevyužívá ten limit, tak proč se teď zvyšuje nad rámec jasně prokázaných nákladů, které tady citoval zpravodaj? Tolik jako poznámka.
Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, ráda bych zareagovala na vaše vystoupení. Velmi mě překvapuje, že vůbec tady jako předseda Starostů a nezávislých vystoupíte a vystoupíte s tím, že nic nenařizujete. Tak si nalijme čistého vína, jak to bude ve skutečnosti. Takže vy jim to nenařídíte, vy je k tomu donutíte. Proč to nedáte na tu maximální částku?
Děkuji, vážený pane předsedající. A mezi námi, víte, kdo měl inspiroval? Stanovisko Moravskoslezského kraje. Já jsem se neinspirovala někde od politiků, ale od těch, kteří s těmi poplatky pracují.
A stanovisko zpravodaje? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Legislativní rada vlády potom upozornila, že je lepší udělat nový.

Proto navrhuji, abyste ho tedy definitivně schválili.
Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych chtěla pouze informovat, jak věc byla projednávána na ústavně-právním výboru. "Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení: dále zaujímá následující stanoviska k předloženým návrhům" - já to zkrátím, doporučuje návrh A, B i zákon jako celek; Nyní bych se k tomu krátce vyjádřila. Dotkne se to především pozitivně různých aukčních portálů, tedy do 300 000 bude jednodušší provádění dražeb. Návrh A jsem podala společně s předkladatelem, s panem ministrem Bartošem.
Děkuji, paní zpravodajko. Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Není ze strany navrhovatele ani zpravodajky.
Procedura velmi jednoduchá.
Ano, ptám se, zda má někdo protinávrh k proceduře přednesené paní zpravodajkou?
Stanovisko výboru: doporučující.
Kdo je proti?
A máme další faktické, paní poslankyně Peštová a poté pan poslanec Nacher.
Já se to pokusím ve stručnosti vysvětlit. Nemůžete tady míchat dohromady daň z nemovitosti a odpady, to s tím nemá co společného. Takže říkám, to jsou dvě neslučitelné věci, každý to řeší po svém. To jsou otázky, které já se jenom ptám, a čekala jsem pouze odpovědi.
A tím bych vlastně mohl skončit, když to vzbudilo takový zájem a úspěch. Ale vy přece můžete si zvýšit koeficient třeba u daně z nemovitosti, vy si můžete zvýšit, vybrat tohle a tamto. To znamená, na to my upozorňujeme, ano, a dopředu říkáme, je tam ta vata, a dopředu říkáme - nebo já za sebe, že se obávám, že bude použita právě pro tohle. Máte možnost si to zvýšit, tak si to zvyšte.
Jsou vyčerpány všechny faktické poznámky a já se táži, jestli ještě někdo chce vstoupit do rozpravy? Nikdo. V tom případě rozpravu končím. Pan zpravodaj rovněž nemá zájem.
Děkuji za slovo. Následně bychom hlasovali již o návrhu zákona jako celku.
Rovněž. Výsledek je: zamítnuto. Můžeme pokračovat.
Děkuji.
Kdo je proti? Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Výsledek je: zamítnuto.
Poplatek ze psů - zpřesnění věkové hranice ve vztahu k limitu pro sníženou sazbu poplatku.
Děkuji. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto.
Poplatky za komunální odpad, přechod poplatkové povinnosti dětí, které vlastní nemovitou věc, na jejich rodiče, v první navrhované variantě.
Kdo je proti?
Jenom budu reagovat na některé plamenné záležitosti, které tady proběhly. To je první věc.
Dobré dopoledne. Tady padly dotazy, já bych rád dal modelový příklad. Já jsem byl starostou Nové Vsi.
Zatím poslední s faktickou je přihlášen pan poslanec Milan Feranec. Máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Myslím, že neprošel ani hlasy koaličních poslanců, protože my sami z opozice bychom to určitě nezvládli. Tak to opravdu je. Taky ten důvod nevidím ve chvíli, kdy stávající limit není využíván.
Já s tím souhlasím. Jenom je potřeba dodat, před kým je chráníte - před návrhem vlády a pětikoalice, který ubírá z rozpočtu obcí skrze RUD a skrze další věci.
Pan poslanec Kuchař s faktickou.
Já mám pocit, že tady jdeme trošku takovou cestou demagogie. Ten limit je téměř u všech poplatků obcí a prostě obce se pohybují v těch limitech. My se bavíme o něčem, co vlastně vůbec nepotřebujeme. Ale my víme úplně všichni, jakým způsobem se vyvíjí cena skládkovného, že potřebujete mít větší třídění a další a další věci. Nic jiného jsem neřekl.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Kuchaře, prostřednictvím pana předsedajícího. Ty limity tam jsou dané, protože to je taková ta dlouhá historie. Musí tam být nějaké rozpětí, kde vy se můžete pohybovat. Já jsem pouze chtěla vědět, proč.
Ještě jednou děkuji a dobrý den. Já bych chtěl jenom zareagovat na paní kolegyni Peštovou, prostřednictvím předsedajícího.
První výhrada je dejme tomu technická. Jasné, asi jsou řešitelné v rámci druhého čtení. Takže první věc, to jsou určitě pochybnosti technické o úplnosti, správnosti toho zákona. Takže na jedné straně říkám: ano, jsem pro více práv, ale řešme ten obsah. A tím nevylučuji, že to nastane. Takže závěrem, já návrh tohoto zákona, jak je předložen, nepodpořím a opakuji znovu, můj názor je, že má zůstat ten milimetrový rozdíl mezi manželstvím a jiným druhem partnerství.
Prosím, máte slovo.
Na rozdíl od jiných zákonů, třeba vládních nějakých norem, které...
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Nyní návrh zákona jako celek.
Budeme pokračovat bodem číslo Paní poslankyně, prosím.
Za čtvrté pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednášela stanoviska výboru. Za páté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedkyni Poslanecké sněmovny. Tam se to týká pouze úpravy odkazu, dalo by se říct, že je to legislativně technická úprava.
Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Ale ještě jednou poprosím o tu proceduru a já se poté zeptám, jestli je k ní nějaký protinávrh.